Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem rád, že alternativní pan ministr představil zdánlivě zevrubně tuto předmětnou smlouvu. Nicméně bych se rád zeptal na vzájemnou obchodní výměnu, jaký je objem vzájemné obchodní výměny.
Děkuji za tento dotaz, ale vzhledem k svému resortnímu zaměření se mohu vyjádřit spíše ke kulturní výměně mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím, která je velmi bohatá. Jak víme, tak Lichtenštejnové vlastnili celou řadu nemovitých i movitých památek především na jižní Moravě a řada zámků obsahuje velmi významný mobiliář. Domnívám se, že per analogiam lze takto hodnotit i spolupráci ekonomickou, ač nemám všechny informace teď v tuto chvíli pohromadě.
Děkuji. Dám panu zpravodaji slovo a potom přizvu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo .
Děkuji ještě jednou za slovo. Protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou suverénních států, může být takovéto zdanění účinně vyloučeno jen takovým opatřením těchto států, které je vzájemně koordinováno mezinárodní daňovou smlouvou. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím existuje v současné době bezesmluvní vztah. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států.
Děkuj. Do obecné rozpravy nevidím žádného přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím.
Děkuji, paní předsedající. Já bych jen dodal, že lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu s existujícími mezinárodními standardy. Na základě již řečeného tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a aby tato smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným sněmovním výborům, které ji jistě detailně posoudí.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím tedy čtení tohoto bodu. Přistoupíme k dalšímu bodu programu, a to je bod číslo Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych k projednání předložil smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Protokol, který bude tvořit nedílnou součást existující smlouvy, zcela jistě přispěje k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků.
Chci jen upozornit, že tato smlouva je iniciována českou stranou a reflektuje na rostoucí obchodní spolupráci s Kazachstánem.
Nové znění přílohy
Děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje pro první čtení, kterým je pan poslanec Pavel Holík.
Doporučuji přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Prosím.
Děkuji, pane předsedo. Tak když to kolegové chtějí, ať to mají. Průmyslové havárie jsou věci, které se řeší nejen z hlediska bezpečnosti a integrovaného záchranného systému, ale i z hlediska hospodářského. Navrhuji, aby to byl výbor pro bezpečnost, výbor hospodářský a výbor pro životní prostředí.
Ano - hospodářský, bezpečnostní a výbor pro životní prostředí. Další návrhy neregistruji, budeme tedy hlasovat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Další návrh byl na hospodářský výbor. Návrh byl přijat. A posledním výborem, který zde byl navržen, je výbor pro životní prostředí. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali čtyřem výborům, a to zahraničnímu, bezpečnostnímu, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. Bod 125 je bod pana ministra Mládka, který je přítomen, takže otevírám bod Prosím pana ministra průmyslu a obchodu.
Hlavním posláním Světové poštovní unie je zajistit mezinárodní poštovní styk mezi 192 členskými zeměmi. Pravidla tohoto styku jsou upravena mnohostrannými smluvními dokumenty, které se souhrnně nazývají akta unie. Akta stanoví podmínky pro výměnu listovních zásilek, balíků a poštovních poukázek a odpovědnost v případě ztrát a poškození zásilek. Zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací Akt Světové poštovní unie. Proto věřím, že i vy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podpoříte dnes svými hlasy toto usnesení garančního výboru.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, jsem také rád, že Světová poštovní unie bude na dnešním jednání schválena.
Nemám do ní žádnou přihlášku, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem, v tom případě budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl zahraniční výbor. Kdo je proti tomuto návrhu?
V tuto chvíli na pět minut přerušuji jednání. Prosím, máte slovo.
Zbývá nám 64 minut do ukončení dopoledního programu. Ničemu nebrání. Vzpomeňte si vy, kteří spěcháte, co jste chtěli dneska projednávat. Třeba jste to ministrům neřekli, já nevím.
Prosím, máte slovo.
Padl procedurální návrh, tak o něm pojďte hlasovat - za prvé.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury. Svolala jsem kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na přerušení projednávání této písemné interpelace. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání této interpelace.
Budu velmi stručný. Jde v podstatě o zobecnění těch případů, které se mi dostávají v rámci poslanecké práce na stůl. Čili co se s těmi pohledávkami dál děje, jakým způsobem jsou spravovány, a to mi nikdo jiný než pan ministr nemůže odpovědět, proto navrhuji přerušení projednávání této interpelace.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení této interpelace. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání této interpelace. Další interpelací, kterou bychom se měli zabývat, je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci mýtného systému. Ale já zde nevidím pana poslance Stanjuru. Není omluven, on tady někde je, zřejmě jestli není na toaletě, odběhl. Bohužel, není tady. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, položil jsem premiérovi zcela konkrétní otázky k osudu regionu, postižených obyvatel a k činnosti vlády, která by měla kvalifikovaně konat. Dámy a pánové, jak jste se mohli přesvědčit, na mé jednoznačně formulované otázky předseda vlády neodpověděl. Naopak tvrdí, že prý samotné výchozí podmínky privatizace byly nastaveny již v roce 1990 ministrem hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky Vladimírem Dlouhým.
Máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. I když jsem to příliš nevnímal, asi jste konala správně. Řada nemovitostí, prohlásila následně advokátka obeznámená s machinacemi privatizační smlouvy, byla oceněna na nulu.
Tedy to jsou čtyři pracovní úvazky, které jsou v této době ještě v řešení. Podle momentálního stavu je schváleno deset strategických plánů sociálního začleňování z první vlny obcí, které začaly spolupracovat, i když v tuto chvíli možná to není aktuální, protože pokud vím, tak včera další byl schválen v Bruntále, takže už asi jedenáct. Během listopadu 2015 bude schváleno v druhé vlně dalších 15 až 18 strategických plánů. Z těch měst, která avizují zájem, je tady například Most, Chomutov, České Budějovice nebo Varnsdorf.
Děkuji za odpověď.
Čili na té strategii se nikdy nic měnit nemělo, to jsem tvrdil od začátku, a také se na ní nic nezměnilo.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci.
A proto z iniciativy členů této rady byla také ustavena tato skupina, protože to považovali za vážné téma.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já určitě nevylučuji, vážený pane poslanče, že Policie České republiky zlepší své vybavení různými mobilními kontrolními prostředky, ale rozhodně se nechystáme na hranicích České republiky, my nemáme žádnou vnější hranici Schengenu, čili nechystáme se na hranicích České republiky budovat nějaká trvalá technická opatření. Myslím, že to, co se teď odehrává, je jasná pobídka k tomu, abychom nepodceňovali roli Cizinecké policie. Nechystáme se budovat nějaké speciální složky pohraniční stráže. Znovu zdůrazňuji, takováto opatření mají smysl na vnější hranici Schengenu. Tam jsme už navrhli jako Česká republika, podpořili jsme návrh na to, aby vzniklo něco jako společná evropská pohraniční strážní služba, a jsme připraveni do takovéto strážní služby vyslat své experty nebo tam vyslat naše policisty či vojáky, pokud by to bylo potřeba. A pokud jde o tu orientaci na příčiny řešení migrační krize, to, co teď je potřeba nejrychleji, tak je zlepšit potravinovou pomoc lidem, kteří jsou v uprchlických táborech, poskytnout jim lepší péči, zejména když víme, že nás čeká další zima a že v těch uprchlických táborech je v tuto chvíli několik milionů lidí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, opravdu vám nevadí tristní míra neúčasti ministrů vaší vlády nejen na poslaneckých interpelacích? Domnívám se, že v jistém smyslu paralyzuje i činnost Sněmovny a nabourává principy Ústavy, na kterých je náš státní systém s přesně vyváženou dělbou moci vybudován. Fakt, že na začátku projednávání odmítnutých písemných interpelací zde seděl osamocený ministr Jurečka, byl smutnou ilustrací úvodu dnešního jednacího dne. Následně chyběli ministři i u dalších bodů jednání Sněmovny, které měli garantovat, a schůze tak musela být přerušena. Jak tragikomické, ale i trestuhodné. Býváme připraveni interpelovat, neboť ke své práci často potřebujeme okamžitou ministerskou reakci. Hodina činnosti Sněmovny, běžně absencemi ministrů promarněná, vychází daňového poplatníka přibližně na 560 tisíc korun. Když už je ale dotazy poslanců, a dokonce ani vlastní body jednání nezajímají, není důležitým alespoň ten ekonomický aspekt? Jindy jsme totiž nuceni na občanech často až nesmyslně šetřit, o čemž by mohl pohovořit ministr Babiš, ale ten tady ostatně není a také by zde býti měl. Pane premiére, zkuste prosím s tímto nelichotivým stavem pracovní morálky ministrů vaší vlády něco udělat, ať už zde nemusíme řešit jejich despekt ke Sněmovně, potažmo k občanům, ústavnímu pořádku či hospodárnosti.
Vážený pane poslanče, já se snažím, abych na interpelacích nechyběl, nicméně svou přítomností nemohu nahradit potenciální neúčast dalších členů vlády na interpelacích na ministry. Nicméně určitě jsem připraven na nejbližším zasedání vlády, která se sejde v pondělí, to téma otevřít. Čili budu mluvit s kolegy a určitě je požádám, aby věnovali mnohem větší pozornost interpelacím na ministry. Já jsem tu byl také v pozici opozičního poslance v této Sněmovně a také mě štvalo, že když jsem chtěl interpelovat ministra a byl jsem vylosován, to znamená, měl jsem to štěstí, že na mě došlo v nějakém pořadí, tak ten ministr tady nakonec nebyl.
Vaše odpověď mi prozatím stačí a budu tedy rád, jestli to dopadne ve prospěch nejen Sněmovny, ale i občanů České republiky, kteří opravdu přes své poslance některé informace nezbytně potřebují, zejména tu okamžitou reakci kompetentních ministrů.
Nebyla to bilaterální návštěva, ale zúčastnil jsem se dvou summitů, které organizoval prezident spojených států ve spolupráci s generálním tajemníkem OSN, a to vlastně na pozadí konání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Česká republika je součástí koalice států, které se daly dohromady proto, aby bojovaly s Islámským státem.
Já znám tento konkrétní případ, jsem přesvědčený, že se tomu člověku ve vašich vyjádřeních - ne tím odvoláním. Každý, kdo dělá pro stát, musí počítat s tím, že po volbách se může změnit situace. Myslím, že lidé s tím do těch funkcí vstupují, že to nemají do důchodu, že to nemají na 30 let a je to normální.
Nyní paní poslankyně Marie Pěnčíková v rozpravě. Děkuji paní poslankyni Marii Pěnčíkové. Kdo dál do rozpravy? Kolega Petr Bendl.
Děkuji, pane předsedající. Já ten problém vidím jednoduše. Chyba byla v komunikaci, ale ne v komunikaci ředitele a ministra, ale spíš ministra a ředitele. A ministr, mladý, nezkušený, narazil na někoho, kdo má schopnosti, má výsledky a má i oprávněnou míru jistého sebevědomí za životní zkušenosti, které má, a ministr nebyl schopen najít důvod, proč ho odvolat, a tak ho veřejně dehonestoval tím, že na něj hodil, že nechce vypsat veřejné výběrové řízení na post svého náměstka. Myslím, že to byl zástupný problém a že jsme svědky jenom toho, že ten kurs komunikace by nepotřeboval jenom náměstek ministra zemědělství, ale i ministr zemědělství sám, protože nekomunikuje nejenom uvnitř resortu, ale také mimo něj.
Děkuji. Nyní pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.
Podle sebe soudím tebe. To je případ pana poslance, který zrovna promluvil. Bylo volné místo. Víte, kolik postavil přehrad? Tak než začnete útočit na člověka, kterého neznáte, tak si přečtěte nejenom politický životopis, ale i profesní. Znám mnoho členů své vlastní strany, o kterých bych tady nemluvil. Nic o něm nevíte a tajemně tu naznačujete, že to byla nějaká stranická nominace člověka, který na to nemá. Já nebudu hrát na stejnou kartu a mluvit o stranické legitimaci stávajícího generálního ředitele. A pak mi řeknete, že člověk, který to profesně zvládá, by neměl působit ve vedoucí funkci jenom proto, že je členem konkurenční politické strany?
Děkuji panu poslanci Stanjurovi, nyní pan poslanec Petr Bendl, poté pan poslanec František Laudát. Tentokrát i paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Absurdně děkuji panu Kudelovi, že to tady řekl na rovinu. Prostě byl někdo v nějaké straně, a v demokratické straně, a my tam máme, dneska nám vládne ministr, který je za naši partaj, má naši partajní knížku, tak šup tam s těma vašima kádrama. Přesně tohle to je.
Mám ta slova přepsaná ze stenozáznamu, takže každý může zkontrolovat, zda říkám pravdu, nebo ne. "Proces odvolání byl takový, říká pan ministr Jurečka, že mělo být vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele jednoho ze závodů." - Odry má i jednotlivé závody členěné v území, pro ty, kteří se touto problematikou podrobně nezabývají. - "Pan první náměstek ministra zemědělství velice slušně říkal, že by byl rád, aby výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené. To znamená, že se může přihlásit kdokoliv. Vedl o tom komunikaci s generálním ředitelem a ten mu řekl, že on má vnitřní předpis, který to neumožňuje. Pokud se s panem prvním náměstkem domluvili, že to změní na otevřené výběrové řízení, tak já musím říct, že jsem měl osobní jednání, u kterého byl první náměstek i pan generální ředitel. To byl klíčový moment, kdy jsem se rozhodl, že jej prostě odvolám. On musel vycítit z té situace, že situace k tomu takto spěje, nicméně trval si zarputile na svém a ta komunikace v ten okamžik už byla poměrně vyhrocená!" - Tolik citace z minulého projednávání. A teď přijde to zajímavé. Nový pan generální ředitel nevypsal otevřené výběrové řízení, postupoval podle doporučení a stejným způsobem jako odvolaný generální ředitel a vybral si ředitele či ředitelku závodu z vlastních zdrojů, z vlastních zaměstnanců. Já nechci kritizovat generálního ředitele za tento krok, protože i tehdy jsem říkal, že to považuji za zástupný problém odvolání generálního ředitele. Tak abychom si rozuměli, není to kritika postupu nového generálního ředitele. Říkal jsem, že k jeho hodnocení se můžeme vrátit někdy po jednom roce, kdy určitě ukáže, jestli je dobrý, nebo průměrný manažer. A ten rok ještě neuběhl, tak dneska nechci hodnotit. Jeden generální ředitel říká "obsadím si post svého podřízeného výběrovým řízením ze svých zaměstnanců" a to je klíčový moment pro odvolání. Nevím, kolikrát to s ním projednával osobně on nebo první náměstek, a není to důležité. Druhý důvod byl, že údajně špatně komunikoval bývalý generální ředitel s některými zástupci samosprávy, nakonec po rozpravě s panem ministrem z toho vyšla obec Nové Heřminovy. To je obec, která dlouhodobě nesouhlasí se záměrem vybudování přehrady na svém katastru. Já myslím, že na to mají právo. Já jsem opačného názoru, já jako občan Opavy podporuji vybudování této přehrady. Osobně jsem tam ještě jako primátor byl na několika veřejných debatách, kdy jsem to od těch místních pěkně schytal, protože oni jsou logicky proti. Ale možná se pletu. Ta idea se stala aktuální po katastrofálních povodních v roce 1997, 1997, kdy bohužel například v Opavě zahynuli čtyři lidé v důsledku těchto povodní. A chci říct, že pro něj hlasovali buď všichni, nebo takřka všichni krajští zastupitelé bez ohledu na svou politickou příslušnost. Myslím si, že to prostě není možné, aby za stejnou věc byl jeden člověk odvolán a druhý to mohl udělat.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně. Její interpelace tudíž propadá.